Obě vlny milostivého léta jsme jako hnutí ANO podpořili, ač se ukázalo, že v jeho druhém kole možnost využil jen zlomek dlužníků. V druhém kole milostivého léta totiž soudní exekutoři ukončili přes 9 000 exekučních řízení. Tentokrát dostanou lidé šanci zbavit se úroku a penále na daních a clech, pokud tedy splatí původní dlužnou částku. Taková příležitost tu zatím nebyla, protože daňové nedoplatky jsou jen výjimečně vymáhány exekučně. Toto opatření by se mohlo týkat až 380 000 občanů. Jako klub hnutí ANO podpoříme oba pozměňovací návrhy i návrh zákona jako celek.
Takže já bych chtěl znovu poděkovat.
Já také děkuji a ptám se... Ano, pan předseda Výborný. Prosím.
Já už to nezdržím.
Znovu se ptám, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Zeptám se na zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych vás rád seznámil s usnesením garančního výboru, kterým byl rozpočtový výbor. A následně hlasovat o návrhu jako o celku.
Děkuji, pane zpravodaji. Pan ministr trvá na hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže nyní můžeme se schválenou procedurou pracovat.
Konkrétně se jedná o zákaz propagace a šíření nenávistných ideologií, nejenom hnutí, jak je tomu nyní, což je náš dluh směrem k odstranění nedostatku platné podoby a úpravy zákona. Ta neřeší otázku veřejného šíření ideologií propagujících nenávist ke skupinám osob na základě jejich rasy, pohlaví, víry, národnosti či jiných společných charakteristik. Fakt je, že na tato dvě slova už čekáme čtvrtý rok. Nejde totiž ani zdaleka o nyní známé nenávistné a nepřátelské ideologie, které již reálně existují, ale i o takové ideologie, které jsou méně známé, o kterých možná ještě prakticky nevíme, a jde také o ideologie, které k nám mohou být importovány v budoucnosti zvenčí, anebo dokonce o takové ideologie, které teprve vzniknou, ať již se budou ukrývat pod nejrůznějšími sofistikovanými názvy a "ismy". Je to náš závazek vůči občanům, a to v tom ohledu, že budeme dbát na bezpečnost této země a jejích občanů, protože pokud nějaká ideologie vyzývá k nenávisti, musíme se mít před ní na pozoru a musíme mít účinný zákon, který nám umožní včas se jí postavit. Zdaleka tedy nejde jen o selektivní hodnocení islámu, jak je nám občas podsouváno, jakkoliv islám mezi tyto nenávistné a nebezpečné ideologie nepochybně patří. Dále je zde i povinnost islamizace neislámských zemí a jejich ovládnutí s využitím všech nástrojů, prostředků a v jejich očích využití všech slabostí demokracie. Poučme se z chyb našich sousedů a neochraňujme ty, kteří nás chtějí zničit. Já bych rád připomněl jejich jména, už jenom z toho důvodu, aby bylo známo, že jsme na ně nezapomněli. Tito lidé byli zavražděni fanatiky, kteří ve jménu ideologie chtěli zabíjet náhodné nevěřící, a zemřeli jenom proto, že byli na špatném místě ve špatný čas. Takže tento zákon prosím doplnit jako třetí v dnešním programu.
Tak prosím, ale snažme se dodržovat ty časy. Prosím.
Další návrh, který bych chtěl přednést, je navrhnout do dnešního programu sněmovní tisk číslo 16, což je návrh skupiny poslanců hnutí SPD na změnu zákona o státních svátcích a ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Návrh obsahuje dva body. Důvody, které nás k tomu vedou, jsou následující: 15. březen 1939 je počátkem nejtragičtější etapy moderních českých dějin. Byli to odbojáři, partyzáni anebo lidi, kteří jim pomáhali. Oběť německého nacistického teroru se staly i celé vesnice.
A potom tedy hlasování o návrhu zákona jako celku.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já požádám pana zpravodaje, aby nás tedy provázel hlasováním v souladu s právě schváleným návrhem procedury.
Děkuji za slovo ještě jednou, paní předsedající.
Kdo je proti? Návrh by přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji. A než přistoupíme k hlasování, vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Už se to ustálilo. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji, Takže o všech návrzích bylo hlasováno. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů podle sněmovního tisku 377, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Jenom zkonstatuji, že jsme v pořadu schůze, takže poprosím, aby řečníci navrhovali změny pořadu schůze. Načtu, že s náhradní kartou číslo 20 bude hlasovat pan místopředseda Skopeček. Prosím, ujměte se slova.
My s tou smlouvou nesouhlasíme a nesouhlasíme jako hnutí SPD ani s přítomností žádných vojsk na území České republiky, paní ministryně, žádných vojsk! Tak co na té smlouvě máme připomínkovat? Prostě pro nás ta smlouva je celá blbě, protože připouští cizí vojska na území České republiky, a je nám úplně jedno, jaká vojska, co tady budou dělat a podobně! K ničemu. My prostě jsme zásadně proti tady té věci!
Nikoho dalšího s přednostním právem již neeviduji, takže máme tady řádně přihlášené přihlášky k pořadu schůze a jako první vystoupí paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně, prosím.
Navrhuju to dnes i z toho důvodu, že po přečtení si v médiích, že jsem snad tímto včera chtěla oddálit odvolání pana Köppla, a proto jsem to navrhla před projednávání tohoto bodu, to opravdu nebylo mým úmyslem. Musím se vyjádřit i k panu předsedovi Pirátů, vaším prostřednictvím, panu Michálkovi, který se vyjádřil do médií s názorem, že ANO chce tímto návrhem koalici rozdělit. Předseda lidovců Marian Jurečka prohlásil, že nebude považovat za porušení koaliční smlouvy, když někteří poslanci předloží návrh týkající se manželství pro osoby stejného pohlaví. Takže já jsem moc ráda. Jak říkám, pan předseda Michálek to bere, vaším prostřednictvím, že bych snad chtěla tímto návrhem koalici nějak rozdělit, tak to opravdu není mým úmyslem. Já si myslím, že složení této Sněmovny se do konce volebního období nezmění. Myslím si, že každý na to máte svůj názor.
Ještě, paní poslankyně, kdy, prosím?
Ano, doplním. Abych nebyla zase nařčena, že něco obstruuji, tak bych to zařadila na dnešní den po projednání sněmovního tisku 98, to je Česká televize. Ano, po bodu.
Ano, zaznamenala jsem.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Jinými slovy znovu: 377 a 384 jako první a druhý bod dnešního jednání.
Také děkuji. Mám zaznamenáno.
To znamená, nejvíce bity na tom budou školy, které těch dětí tam mají vícero najednou, prostě budou nuceny ty asistenty propustit, odejdou. Na rovinu, ono to není žádné terno. Pokud někteří k tomu mají jenom mírně nakročeno, tak myslím si, že tohleto je asi definitivně dorazí. Čili druhý bod, který navrhuji, se tedy nazývá Parametrizace asistentů pedagoga a navrhoval bych to jako druhý bod dnešního jednání.
Děkuji, mám poznamenáno vše. Pane poslanče, mám zde poznamenán jeden bod, takže pět minut.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji předřadit projednání bodu číslo 76, tedy sněmovního tisku 258, a to jako první bod dnešního pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Když tento návrh věcně připomenu, jedná se o návrh změny základních pravidel pro výpočet důchodů, a to důchodů všech typů, starobních, invalidních i pozůstalostních, podle zákona o důchodovém pojištění. Důchod, jak asi všichni víme, jenom připomenu, se skládá ze základní a procentní výměry. To je pro každého příjemce zcela individuální a odvíjí se od jeho předchozí pracovní kariéry, její délky a výše příjmu, tedy pojistných odvodů. Tato procentuální výměra tvoří určující část důchodu. Jsou skupinou, která se nachází v pásmu příjmové chudoby anebo jí hrozí pád do dluhových pastí a exekucí. Je tedy nezbytně nutné co nejrychleji důchody, zejména ty nejnižší, zvýšit. Je vidět, že vláda ani v právě předkládané kvazidůchodové reformě tuto záležitost neřeší. Kouzlem nechtěného je to prakticky stejná částka, kterou vláda sebrala z mimořádné valorizace u průměrného důchodu pro letošní rok. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás žádám o podporu zařazení tohoto sněmovního tisku 258, dnes jako první bod.
Byly vyčerpány všechny přihlášky k návrhům změn v programu schůze. A vidím zde ještě zájem o vystoupení přednostní. Jenom připomínám, že budeme hlasovat za chvíli návrhy změn v programu schůze. Pan předseda Výborný má zájem ještě vystoupit.
Já si dovolím ještě dát jeden návrh ke změně programu. Je to alternativní návrh k návrhu kolegy Patrika Nachera, je to po nějaké vzájemné dohodě. On navrhl předřadit body 101, 102, respektive tisky 377 a 384, před tisk 263, to znamená novelu zákona o České televizi.
Děkuji.
Teď nemluvím o té části, která se týká platby za zaměstnavatele. Ale co je normální postup? A nemám žádnou informaci, že by zdravotní pojišťovny šmahem odmítaly všechny žádosti o zdravotní pojištění. My už řešíme problém, který ta firma podcenila, prostě nekomunikovala, nevyjednávala, neřešila to. Proč ty firmy, které jsou v exekucích, nevyjednávaly?
Děkuji za dodržení času. Děkuji a další s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher.
Musím znovu, pane ministře, tady teď se nepřeme o ta jednotlivá slovíčka. Podstata je v tom, že my jsme o tom zapojení, aby tam byly i zdravotní pojišťovny, mluvili od prvního čtení, na všech kulatých stolech, které organizovali i vaši kolegové koaliční, a byla to koaličně opoziční shoda. Protože se ministerstvo do toho nezapojilo, a teď nevíme jak, já už to zkoumat nebudu, nebo VZP, to je teď jedno, tak jsme to tady s kolegou Výborným řešili jiným způsobem. Jsem rád, že pan ministr zdravotnictví říká, že to je dobrý návrh, jenom tam je tahleta jedna věc. Jenom celou dobu, jestli jste mě dobře poslouchali, mě mrzí to, že kdyby se toho chopilo Ministerstvo zdravotnictví od začátku, tak tady mohl být plnohodnotný návrh, který by byl součástí tohoto tisku. Já už nevím, jakým jiným kanálem dát najevo na Ministerstvo zdravotnictví, že je tady tahleta potřeba.
Pane ministře, prosím.
Ta firma není v problémech, jenom udělá chybu, a chybu dělá každý, to se určitě vyřeší.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím.
Děkuji, paní předsedající. Padly tady různé věci, nestihli jsme to, nedodalo se to a tak dále. Nicméně já si pamatuji, že podvýbor pro exekuce, insolvence se touto problematikou zabýval 20. dubna. A ještě jednu poznámku.
Samozřejmě, kdyby byla šance, že se to vrátí ze Senátu dostatečně rychle, ale taková není, tak bychom to dokázali udělat i v Senátu. Pak na konci roku zaplatí s penále, které není vysoké. Proto chceme, aby se to týkalo opravdu jenom konkrétních osob, které dluží z různých důvodů, protože se dostaly do těžké situace, tak, aby tyto měly odpuštěné to penále. Takhle to nachystáme, takhle jsme to slíbili a takhle to uděláme.
Nyní je na řadě paní poslankyně Štefanová v rámci obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Hnutí SPD vždy bojovalo za práva obětí špatně nastaveného systému v celém jejich rozsahu, kdy ideálním řešením je dle našeho názoru plné zestátnění exekucí, tedy výkonu soudních a správních rozhodnutí. Zdůrazňuji také, že odpuštění mnohdy astronomického penále a exekučních nákladů ze sociálního pojištění se týká pouze těch osob, které již část dluhu, respektive celou jistinu, uhradily. Uznáváme totiž, že dluhy se platit mají, což beze zbytku platí i u dluhů na daních a povinných pojistných odvodech, ale příslušenství dluhu nesmí občana existenčně zlikvidovat a postavit ho takzvaně mimo systém na dlouhá léta, což mimochodem přispívá i k prohlubování deficitu na důchodovém účtu, protože osoby v exekucích nemohou být kvůli přísnému nastavení systému standardně zaměstnány za důstojnou mzdu. Úprava, kterou dnes projednáváme, by toto tedy mohla částečně změnit pozitivním směrem. Proto tento návrh podporujeme a podpoříme i načtené pozměňovací návrhy.
Také děkuji.
Takže to je jeden pozměňovací návrh, kde jsme podepsáni napříč koalice - opozice. Druhý pozměňovací návrh má dvě části. Tam jsme podepsáni já a kolega Výborný. Teď se dostáváme do prekérní situace, kdy do druhého čtení to vrátit nemůžeme, protože bychom nestihli lhůty.
Tak já vznáším veto jednoho poslaneckého klubu, a pokud se najde ještě druhý poslanecký klub, tak se ten zákon nebude moct projednávat.
Jenom bych rád řekl, že v bodu 112, Návrh na změnu orgánů, na složení orgánů Sněmovny, navrhnu přerušení tohoto bodu do skončení projednávání bodu Česká televize, protože to je součástí jednání, která tedy probíhají.
Výsledek je: přijato. A nyní druhý návrh, a to je, že dnes budeme jednat i po 19., 21. a 24. hodině. Zahajuji hlasování. Pokračujeme v přerušené rozpravě a s přednostním právem se hlásí pan ministr Baxa.
Vypadá to na nějakou základní školu, tak zdravím základní školu, která sleduje naše jednání. Dámy a pánové, jestli jenom mohu poprosit, pane předsedající, o klid.
Já bych poprosil všechny přítomné v sále, aby se ztišili, případně aby si vše vyřídili mimo tento sál.
Já jsem se, dámy a pánové, přihlásil nyní s přednostním právem právě před vstupem pana kolegy poslance Ondřeje Babky i před několika dalšími příspěvky z toho důvodu, abych avizoval jednu důležitou, ne procesní, ale procedurální věc pro projednávání tohoto návrhu zákona.
Beze zbytku platí - a vidíme to po celé Evropě - že na vývoj inflace mají enormní vliv opatření jednotlivých vlád. Fialova vláda jde ale opačnou cestou a chystá se zvyšovat nepřímé daně, DPH a spotřební daň. Takže ten váš v uvozovkách konsolidační nebo daňový balíček je jednoznačně proinflační. A ještě více to zdraží většinu zboží a služeb občanům České republiky. Z pohledu SPD je momentálně klíčové snížit ceny energií, kdy máme stále nejdražší elektřinu přepočtenou na paritu kupní síly v rámci Evropy a kde u plynu jsme druzí nejdražší. To ostatně vyplývá i z čísel evropského statistického úřadu Eurostat. Řešení, o kterém tady mluví už SPD dlouho, už od loňského jara, je v zastropování ceny elektřiny přímo u výrobců a v nákupu plynu přímo od producenta s nejvýhodnější cenou. To jsou řešení, která navrhuje SPD, která však vláda odmítá. Uplynul rok a nezkontroloval evidentně, výsledek jeho činnosti je nulový. Tak za co jiného by měl ministr odstupovat? Já si myslím, že ta situace je opravdu doslova skandální, protože Česká správa sociálního zabezpečení, která přímo podléhá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL, absolutně nestíhá vyřizovat žádosti občanů o důchody. Není výjimkou, že občané čekají na důchod i déle než půl roku, aniž by jim Česká správa sociálního zabezpečení podala jakoukoliv informaci o stavu jejich žádosti nebo se jim omluvila. Ministr Jurečka se vymlouvá na přetíženost a vysoký počet žádostí o důchod, ale jde o naprosté manažerské selhání Fialovy vlády a výsměch občanům. Povinností ministra i celé vlády je, aby byl v praxi dodržován zákon o důchodovém pojištění a aby důchody byly přiznávány a vypláceny včas. Ministr Jurečka z KDU-ČSL ale tento kritický stav vůbec neřeší. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády. Kvůli Fialově drahotě mají občané finanční problémy.
Pane poslanče, prosím. Jelikož už nikoho neeviduji ani k faktické poznámce, ani k přihlášce do obecné rozpravy... Přímo pan senátor, prosím.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem slíbil, že se teď při druhém čtení nebudu vyjadřovat a řeknu to všechno v souhrnné zprávě ve třetím čtení, nicméně chci říct pár poznámek. PVZP, a. s., není státní pojišťovna, je to akciová společnost. Ještě k té jistotě. Ještě jednu malou poznámku. To neříká nic o schopnosti té pojišťovny se pohybovat na trhu pojištění. Ostatně další věci si dovolím komentovat až ve třetím čtení.
Také děkuji. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena paní poslankyně Šebelová.
Z tohoto důvodu se navrhují části týkající se pojištění dětí do 12 měsíců věku ve veřejném zdravotním pojištění z návrhu sněmovního tisku 165 vypustit.
Také děkuji.
Ráda bych se tímto přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům a krátce vám je představila. Pojišťovna je povinna informovat ministerstvo o způsobu, jakým splnění těchto požadavků a povinností zabezpečuje, a prokázat jejich splnění. Pokud pojišťovna po zařazení do seznamu přestane splňovat některý z požadavků kladených na poskytování cestovního zdravotního pojištění cizinců dle odst. 7 až 10, informuje o tom ministerstvo bez zbytečného odkladu. Pozměňovací návrh směřuje k zachování stávající úpravy požadavků kladených na síť poskytovatelů zdravotních služeb a precizuje povinnosti pojišťovny, která poskytuje komplexní zdravotní pojištění cizinců.